Novela zákona přijatá Poslaneckou sněmovnou obsahovala odklad účinnosti těchto ustanovení do roku 2019, a to z důvodu právních předpisů Evropské unie. Vzhledem k potřebnému celkovému obsahu novely zákona o audiovizi, ve kterém se ustanovení o účinnosti poplatkové povinnosti jeví jako minoritní problém, navrhuji i přes výše zmíněné pozměňovací návrh Senátu přijmout.
Není tomu tak.
Návrh byl přijat. Kdo je proti tomuto návrhu? Návrh nebyl přijat. Pan poslanec Kádner navrhoval nový bod, což je tedy vetováno. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Němcová navrhovala nový bod, takže tam bylo veto, tím pádem nehlasovatelné. Návrh nebyl přijat. Potom pan poslanec Okamura, to byl nový bod, takže na to je veto. Takže nejprve budeme hlasovat o zařazení na zítra jako první bod po třetích čteních. Tento návrh byl přijat. Tento návrh byl přijat.
Hezké dobré odpoledne, milé kolegyně, milí kolegové. Senát navrhl zákon s pozměňovacím návrhem.
Občanský zákoník a další předpisy stanoví, že s vymáháním se nemá otálet. Obecně platné právní pravidlo, že právo přeje bdělým, je tak negováno. Kombinací lhůt stanovených tímto zákonem a dalšími předpisy, konkrétně nedávno novelizovaným zákonem na ochranu spotřebitele a jeho úpravou mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, se dostaneme k tomu, že efektivní lhůta, kdy může skutečně dojít k zahájení činnosti směřující ke zpeněžení, je devět měsíců. Navíc během této doby, kdy poskytovatel nemůže vymáhat, rostou úroky a nakonec to stojí spotřebitele víc a je zřejmé, že po onu dobu může docházet i k případným dispozicím či znehodnocení zajištění úvěru. Jde o nesmyslné opatření, které místo aby chránilo dlužníka, jej bude spíše poškozovat.
Hezký dobrý podvečer. Další řádně přihlášenou do obecné rozpravy je paní poslankyně Věra Kovářová.
Dámy a pánové, dovolte, abych položila jeden dotaz panu ministrovi. Já bych se proto ráda zeptala předkladatele, jak tento návrh na specifika těchto úvěrů reaguje.
Dalším řádně přihlášeným do obecné rozpravy je pan poslanec David Kádner.
Vážený pane předsedající, dámy a pánové, cílem tohoto návrhu je limitovat roční procentní sazby nákladů, takzvanou RPSN. Jediná šance, jak problém řešit, je po vzoru jiných zemí, a to zastropováním RPSN. Za základ výpočtu je braná lombardní sazba vyhlášená Českou národní bankou, která nejlépe odráží cenu peněz na finančním trhu a je užívaná k úročení ceny, za kterou si obchodní banky půjčují peníze u České národní banky. Velká většina lidí, kteří se stali oběťmi lichvářů, se nesoudí, protože na to nemají peníze ani možnosti. Upozorňuji, že sazby spotřebitelských úvěrů jsou nějakým způsobem regulovány ve třinácti zemích Evropské unie. Jsou to například Belgie, Estonsko, Francie, Irsko, Itálie, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Řecko, Slovinsko a Španělsko. Tento návrh vychází z dobré praxe těchto zemí, kde se model osvědčil.
Dalším řádně přihlášeným je pan poslanec Marek Benda.
Vím, že půlka z tohohle jsou implementace evropských směrnic a že lidé jsou nesvéprávní a že vždycky, když něco provedou, tak přijdou na stát a řeknou: Jak to, že jste nás víc nechránil? Jak to, že my jsme tak blbí? Vím, že se tenhle zákon připravoval poměrně dlouho, že byla nějaká snaha dosáhnout kompromisu se všemi subjekty na trhu. Teď tedy se pokusíme zregulovat velmi dramaticky trh těch oficiálních půjčovatelů. Zjistíme stejně, jako zjistili všude na světě, že v okamžiku, kdy z toho trhu část subjektů vytlačíme, tak začnou půjčovat ti černí půjčovatelé. A bude to tak a budeme v té čisté lichvě, která už dneska běží v některých vyloučených lokalitách. Mám dvě pozměňovací návrhy, které bych chtěl uplatnit. Původní návrh Ministerstva financí byl 20 milionů. Přiznám se, že se v podstatě nepodařilo paní náměstkyni kromě toho, že pak říkala "no tak jsme se na tom nějak tak dohodli, aby těch subjektů bylo méně", zdůvodnit, proč je to zrovna 20 milionů. Takže já jsem pro, jestli se zavádí regulace, zavádějme regulaci s odpovědností, zavádějme regulaci poučenými pracovníky, ale nezavádějme ji výší kapitálu. Nepokládám to za nejchytřejší a je to jenom dohoda s těmi nejsilnějšími skupinami. Tam rozpočtový výbor navrhl nějaké dílčí změny. Tam je nějaká původní vazba, jaké smějí být smluvní pokuty, jaká smí být výše kombinace smluvní pokuty a původní jistiny.
Ještě než dám slovo dalším v rozpravě, načtu omluvenky. Paní poslankyně Markéta Wernerová ruší dnešní omluvu. Od 17 do 21 se omlouvá dnes pan poslanec Daniel Korte. Dále pan vicepremiér Pavel Bělobrádek se omlouvá dnes od 19 hodin z pracovních důvodů. A pan místopředseda Jan Bartošek se omlouvá dnes od 17 do 18 hodin z pracovních důvodů. To byly omluvenky. Ptám se, kdo další se hlásí do rozpravy. Nikdo se nehlásí. Není zájem. Je tady žádost o odhlášení všech. Přednesu návrh usnesení. Zahajuji hlasování o tomto usnesení. Kdo je proti? Je to hlasování číslo 219, přihlášeno je 140 poslankyň a poslanců, pro 108, proti žádný. Vítám mezi námi senátora Radko Martínka.
Senát tento návrh vrací s pozměňovacím návrhem, a to změny data účinnosti. Z Poslanecké sněmovny tento zákon odešel s datem účinnosti tři měsíce po vyhlášení ve Sbírce zákonů. Jedná se opravdu o zcela nový zákon. Chceme kultivovat jak zadavatelské prostředí, tak uchazečské prostředí. Co nám hrozí? Je to standardní postup, který Evropská komise zaujímá vůči všem legislativním krokům. Samozřejmě se jedná o řízení Evropské komise proti České republice, což se lze domnívat, že bychom obdrželi. Samozřejmě ten plán máme naplánován a jsme schopni zvládnout jak tři měsíce, tak šest měsíců.
Děkuji paní ministryni. Otvírám rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Jan Klán.
Děkuji za slovo. Vedou mě k tomu zejména dva důvody. Chápu samozřejmě, že podle té směrnice měla být implementována nejpozději do 18. dubna. Tomu rozumím. To tak je normálně i jasně dáno.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 44. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty. Navrhujeme tyto změny: Dále bychom pokračovali body z bloku prvních čtení. Upozorňuji na mimořádnou schůzi. Nyní tedy dám prostor jednotlivým poslancům k vystoupení.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Krásné odpoledne, kolegyně, kolegové. Minulé úterý na začátku této schůze jsme tady za klub Úsvit navrhovali projednat body, které by pomohly ochránit naši zemi před islamizací a terorismem. Vy, vážení kolegové, kolegyně vládní koalice, jste to odmítli. Od té doby uplynul další týden, o který je Česká republika bohužel blíže k trvalým imigračním kvótám, o který je Česká republika blíže k nebezpečnému bezvízovému styku s Tureckem a o který je Česká republika blíže ke ztrátě národní suverenity. Udělování azylu, tato doposud výsostná národní pravomoc, se má přenést na Evropskou kancelář pro podporu azylu. Pravda ale byla ta, že se na jednání nechal úmyslně přehlasovat. Dnes se tato faktická kolaborace s Bruselem a poškozování českých národních zájmů opakuje. Česká republika kvóty ani neodmítla a ani se o ně nesoudí. Vypsání referenda, které by je zablokovalo, vytrvale odmítá. My už jsme tu několikrát říkali, že bezvízový styk s Tureckem se rovná bezvízovému styku s teroristy z Islámského státu a že představuje obrovské bezpečnostní riziko, které navíc nebylo českými bezpečnostními složkami ani řádně vyhodnocené. My se s touto situací nehodláme smířit a chceme využít všechny legální prostředky k tomu, abychom vládu v její politice podrobování se Bruselu a přijímání imigrantů zastavili. Tuto petici vláda vytrvale ignoruje. Když jsme ji projednávali na plénu Sněmovny, tak se k jejímu obsahu nevyjádřil ani pan premiér ani žádný ministr. Podařilo se aspoň prosadit usnesení, aby se vláda k této petici vyjádřila. To usnesení zní - pro připomenutí: Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky žádá vládu České republiky o písemné stanovisko k petici občanů, kteří odmítají systém povinných kvót, do 11. dubna. Proto navrhujeme nový bod této schůze s názvem Stanovisko vlády České republiky k petici Bloku proti islámu proti kvótám. Tento bod chceme projednat dnes, a to jako první bod.
Dobré odpoledne.
Takže stejně jako paní ministryně, já tady nejsem Evropská komise a nemůžu vám říct, jak se Evropská komise zachová. To všechno jsou debaty. Nicméně na druhé straně je evidentní, a musím říct, že jsem povděčen senátorům, že to tak v Senátu proběhlo, že jsme se nesnažili do toho zákona dojednaného s Evropskou komisí zasahovat.
Přednesu návrh usnesení. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Budeme pokračovat bodem číslo 5, kterým je zákon související. Senát vrátil návrh zákona s pozměňujícími návrhy. Otevírám tedy rozpravu. Nemám žádnou písemnou přihlášku.
My vracíme tento návrh zákona s dvěma pozměňovacími návrhy. Ten druhý je prostou opravou, protože v návalu těch pozměňovacích návrhů a přijímání ve třetím čtení se opomnělo promítnout některé pozměňovací návrhy do toho doprovodného zákona, takže to Senát napravil a předpokládám, že i Poslanecká sněmovna to teď v hlasování napraví.
Nikoho nevidím, rozpravu končím. Paní ministryně? Není tomu tak. Přistoupíme k hlasování podle § 57 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. Kdo je proti? Děkuji vám. Teď už děkuji paní ministryni i panu senátorovi. Budeme pokračovat zákony ve druhém čtení.
Děkuji za slovo. Návrh zákona je především technickou novelou zákona o oběhu bankovek a mincí. Návrh dále ruší devizový zákon. V uplynulých 20 letech došlo v důsledku liberalizace devizového hospodářství k výraznému úbytku materie devizového zákona. Právní úprava směnárenství byla navíc přesunuta do samostatného zákona o směnárenské činnosti. Rozpočtový výbor předložený návrh zákona projednal a doporučil jeho schválení bez pozměňovacích návrhů. Děkuji vám za pozornost.
Děkuji za slovo. Je to taková úprava, co se týče účinnosti. Děkuju za pozornost.
Já vám také děkuji.
Dobrý večer.
Nyní pan poslanec Syblík.
Děkuji za slovo. Těmi jsou například důchodci, matky samoživitelky a podobně, kteří si touto činností přivydělávají, což zlepšuje jejich příjem. Děkuji za pozornost. Podrobné zdůvodnění je v systému.
Prosím.
Je to posunutí účinnosti a sladění účinnosti s tím předchozím návrhem zákona.
Táži se, zda někdo další se hlásí do podrobné rozpravy. I zde se táži pana zpravodaje a pana ministra, zda si chcete vzít závěrečná slova. Není tomu tak. Otevírám další bod dnešního jednání a tím je Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš.
Děkuju za slovo. Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte, abych stručně uvedl návrh celního zákona při jeho projednávání ve druhém čtení. Navržený zákon adaptuje český právní řád na celní kodex Evropské unie, který od 1. května 2016 nově upraví celní problematiku na celoevropské úrovni. V některých oblastech dojde i ke snížení administrativní zátěže dovozců a dalších podnikatelských subjektů. Závěrem svého úvodního slova avizuji, že bude navrženo zkrátit lhůtu pro zahájení projednání návrhu zákona ve třetím čtení na sedm dní. Děkuji za pozornost.
Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.
Ano správně. Děkuju za pochopení.
Já vám také děkuji, pane poslanče. Táži se pana ministra nebo pana zpravodaje o závěrečná slova. Není tomu tak. V tom případě zahajuji podrobnou rozpravu a do ní se hlásí pan poslanec Volný. Já vám také děkuji.
Pak tu nemá ta poznámka, že zkrátíme lhůtu, abychom vyřešili DPH, žádnou logiku. Nikam nespěchejme! Pak je zase variabilní. Ale my ostatní si to chceme aspoň přečíst a promyslet.
Pan poslanec Volný, řádně přihlášený.
Pan kolega Stanjura má samozřejmě pravdu.
Dobrý den, vážený pane předsedo, vážené dámy, vážení pánové. Za posledních deset let se podařila řada významných kroků, které zjednodušily podnikání a odstranily zbytečnou administrativu. Byla zavedena jedna volná živnost, která nahradila dosavadních několik desítek volných živností. Podnikatel tedy dnes už nemusí hlásit každé rozšíření činností v rámci volné živnosti. Stačí jedno ohlášení a jeden poplatek. Na živnostenských úřadech bylo zavedeno jedno kontaktní místo, které obslouží podnikatele při oznámení vůči finančnímu úřadu, správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám i úřadu práce. U takových zaměstnanců by všechny druhy kontrolní činnosti prováděl živnostenský úřad. Tato sloučená kontrolní činnost by se netýkala výběru daní, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Pokud vláda uvádí ve svém stanovisku, že výkon kontroly vyžaduje odborné znalosti kontrolních pracovníků, a proto je nelze svěřit pracovníkům živnostenských úřadů, je třeba zdůraznit, že běžný živnostník také nemá možnost disponovat detailními znalostmi všech okruhů kontrolních činností. Přesto se je musí sám naučit. Tak se jednoduše zabrání občasnému šikanóznímu přístupu odborných kontrolních orgánů vůči malým živnostníkům. Dámy a pánové, věřím, že vám také záleží na tom, aby zbytečná administrativa a překážky bránily drobným živnostníkům v jejich práci, podpoříte zařazení projednávání novely živnostenského zákona, který tyto překážky odstraňuje, na program jednání Sněmovny, a umožníte tak jeho řádné projednání ve Sněmovně. Tento bod bych si dovolil zařadit za prvé buď ve středu za posledním bodem třetího čtení, nebo za druhé ve středu po již pevně zařazených bodech.
Děkuji, pane předsedo, dobré odpoledne, dámy a pánové. Já jsem původně měla dva návrhy na změnu programu. Jeden se vyřešil tím, že z gremiálky ten návrh vzešel, a to zařazení projednání stanoviska Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky k evropské směrnici omezující legální držitele zbraní. Ale tam vy, kteří nejste členy této komise, nemůžete. O to větší bylo pro mě překvapení, když včera jsem se v novinách dočetla, že jednala vláda České republiky, která navrhuje panu prezidentovi udělení nebo zapůjčení generálských hodností. Mně tento způsob nepřijde šťastný. Já osobně si pana plukovníka Berouna vážím, považuji ho za dobrého ředitele Vojenského zpravodajství. A skutečně nevím, co k tomu vládu České republiky vedlo. Nevím, co k tomu vedlo pana ministra obrany Stropnického. Jestli chtěl pana Berouna ztrapnit, znevěrohodnit tím, že tam tu nominaci dal. Přijde mi to skutečně absolutně nevhodné a myslím si, že panu ministrovi obrany chybí nějaká sociální empatie. Protože pokud se tímto způsobem rozhodne projednávat věc, která není připravena v rámci vládní koalice, tak to považuji za dehonestující vůči panu Berounovi a nedůstojné. A dovolím si navrhnout tento bod na zařazení dnes po pevně zařazených bodech, ve středu jako bod první po pevně zařazených bodech a v pátek jako bod první po pevně zařazených bodech.
Také děkuji. Po něm vystoupí pan poslanec Sklenák, který je zatím posledním vystupujícím.
Dobrý den, dámy a pánové.
Jedna věc je, že bych chtěl jménem dvou poslaneckých klubů sociální demokracie a ANO 2011 vetovat zařazení všech nových bodů, které byly navrženy.
Zeptám se, zda všichni, kteří se hlásili k pořadu schůze, měli možnost vystoupit. Už to stahuje.
Končím podrobnou rozpravu.